Vážená paní ministryně, v době, kdy spouštíte ve školách vzdělávací program, který říká, že daně se mají platit, tedy se určitě mají i vybírat, se dozvíme tento příběh. Není to paradox? Finanční úřad doměří oprávněnou daň a následně za to je potrestán jeho ředitel? Není to signál, že úředníci finančních úřadů mají rezignovat na výběr daní nebo se toto přivírání očí má týkat jen některých daňových subjektů? Není tato kauza další skvrnou na pověsti Finanční správy? Děkuji za odpověď.
Takže cituji s ohledem na to, co mi mohla sdělit Finanční správa, jak se věci mají.
Já vám potom přidám čas a poprosím kolegyně v sále, aby své jednání případně přesunuly jinam, nebo aby se usadily.
Ing. Trefný, který vybrán nebyl, byl poté převeden na místo se služebním působištěm v Praze, proti čemuž podal odvolání na Generální finanční ředitelství, které bylo zamítnuto. Krajský soud v Praze v rozsudku uvedl závěr, že dosavadním služebním působištěm je obec, ve které zaměstnanec dosud vykonával službu, tedy Příbram. Soud ve věci umístění zaměstnance rozhodl v jeho prospěch, což Finanční správa plně respektovala.
Znovu slyším žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Návrh usnesení jsem přednesl, potřebný počet hlasů je nastaven, nic nebrání tomu, abych zahájil hlasování. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že návrh usnesení nebyl schválen. Končím projednávání tohoto bodu a končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny.
A pak samozřejmě výklad, o kterém se tady obecně celou dobu vypráví, a to je výklad vědecký, doktrinální, prestižní, který podávají kapacity ústavního práva v případech, kdy chybí zákonná definice. Tento výklad není závazný. Já bych řekla, že tady nejsou jenom dvě skupiny. Jak jsem nastudovala vyjádření a literaturu, minimálně se mně rýsují tři skupiny, ale ono možná že je více názorů na to, co to je a co to není hrubé porušení Ústavy prezidentem republiky. Ale mně z toho vyšlo celkem jednoduché poselství pro nás. Prostě každý z nás včetně mě pracujeme pro někoho, ale určité principy musíme ctít. A tady je třeba říct první závěr. Druhým bodem je to, že ten systematický výklad - a teď už to ale můžete brát, že Pochopitelně sáhnu do oblasti, která je mi nejbližší, oblasti trestního práva. My nemůžeme nikdy někoho stíhat, obžalovat a odsuzovat za něco, co je vágně vymezeno, kde chybí definice. Byl by to trest zákazu činnosti. My nemáme trest smrti, ale zazněl tady ze strany pana poslance Faltýnka trest smrti. A ten druhý delikt - zasahování do nezávislosti soudní moci. Pouze mě překvapilo, dovolte mně takové povzdechnutí, že pokud se mu to stalo, že s tím váhal dva a půl roku... A prostě nedošlo. Nedošlo k tomu, že by ta nezávislost byla ohrožená. Tady neproběhlo žádné vyšetřování. Kdyby tam byl pan prezident, říkal by zřejmě pravý opak. Bylo to jednostranné slyšení jednoho z účastníků, který je logicky podjatý. Logicky, protože hájí svoji věc.
Teď vás odhlásím a poprosím vás o opětovné přihlášení, čímž se zároveň odprezentujete. Pro přítomné připomínám, že jsou tu pořád brýle. Takže oprava. Je to náš Tomáš Kohoutek, není to Jiří Kohoutek. Chybička se vloudila do omluv. Přišly ještě další dodatečné omluvy. Jak všichni vidíte, pan poslanec Adamec je zde, není omluven. Pan poslanec Marek Novák, toho už jsem četl, že se omlouvá ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Pustějovský od 9 do 10 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Tereza Hyťhová do 10 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Lucie Šafránková mezi 9.00 a 9.30 z pracovních důvodů. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Dnešní den zahájíme odpověďmi na písemné interpelace. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. I projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně. A paní ministryně dodala omluvu ze zdravotních důvodů, jak jsem před chvílí četl, tudíž ani tuto písemnou interpelaci nemůžeme projednat a bude předmětem dalšího jednání na další schůzi. Také toto projednávání bylo přerušeno do přítomnosti ministra životního prostředí. Nemůžeme projednat. Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh pana poslance Dolínka, abychom body 38 a 243, týkající se tisku 247, novela živnostenského zákona, vyřadili z pořadu této schůze. Kdo je proti? Opakuji - bude to zařazení nového bodu. Dále je zde návrh pana předsedy Michálka, abychom zařadili nový bod na pořad této schůze s názvem Omluva předsedy vlády za nepravdivé výroky. Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Tak prosím, máte slovo.
Tito experti také poukazují na to, že tlumočník není, v uvozovkách, stroj, který jen mechanicky překlápí slova z jazyka do jazyka. Tlumočník se musí orientovat v odlišných právních systémech různých zemí, netlumočí slova, ale musí pochopit a převést význam. V žádném případě neplatí, že tlumočník nemá přemýšlet a má tlumočit, co slyší. Zákon tedy musí reflektovat specifika právně tlumočnické a právně překladatelské činnosti, která vyžaduje více než pouhou jazykovou kompetenci. Jenom se také připomíná, že rozsah tlumočnických úkonů sahá od jednoduchých, typově rodné listy, až po překlady velmi složitých znaleckých posudků. Zákon nezohledňuje citlivost postavení tlumočníků, jeho velkou náročnost, odborné požadavky na průběžné celoživotní vzdělávání, s nímž souvisí i nutné náklady. Podle návrhu zákona se na tlumočnický úkon kdykoli, v noci, o víkendu, v sociálně či eticky náročných podmínkách nahlíží jako na povinnost. Při odmítnutí pak návrh zákona počítá se sankcí. Podle těchto expertů je tedy nepochopitelné, že předkladatel propojil legislativní osud obou zákonů, a tlumočníky tak odsoudil fakticky k roli statistů, kteří musejí přijmout úpravu, která byla primárně vytvořena pro znalce. Další připomínka se týká toho, že žádný jiný zákon v České republice tlumočnickou ani překladatelkou profesi neupravuje. Z tohoto důvodu způsob vypracování projednávaného návrhu, který připomínky odborných pracovišť opominul, širokou překladatelskou obec znepokojuje. Stížnosti na nekvalitní překlady jsou realitou, která kvalitní tlumočníky trápí, jelikož zhoršuje celkový obraz o profesi. Další připomínka se týká toho, že kvality lze dosáhnout pouze zapracováním požadavků na etiku výkonu profese, vzdělávání tlumočníků, nikoli pouhým zvyšováním rozsahu povinností, ale především uvedením v návrhu zcela opomenutých práv tlumočníků, a to především základního práva na seznámení se v dostatečném předstihu s tlumočeným tématem a podklady, práva na součinnost, práva odmítnout překlad, aniž by tím tlumočníci riskovali postih ze strany úřadů. Další blok těchto připomínek se týká toho, v čem je návrh zákona dle pracovní skupiny soudních tlumočníků neúměrně excesivní a represivní. Navržená výše pokut je přibližně, dámy a pánové, čtyřikrát vyšší než v sousedním Německu a pokuty mají vlastně likvidační charakter. Je důležité zmínit, že tlumočník je svými úkony naopak jedním z garantů základních lidských práv účastníků řízení - konkrétně práva rozumět a vyjádřit se, když nehovoří jazykem řízení. Ale je to vlastně jenom jeden z aspektů celé této problematiky. Další bod se týká zavedení povinného pojištění pro všechny tlumočníky, byť se nerozlišuje míra pracovního vytížení jednotlivých tlumočníků ať už z hlediska využitelnosti jednotlivých jazykových zaměření, či regionálního působení. Pro některé regiony a zejména méně využívané jazyky by náklady na pojištění mohly převyšovat výši příjmů z tlumočnické činnosti. Další připomínka se týká faktu, že osobní údaje tlumočníků jsou komukoli veřejně dostupné. Zvýšení sazeb deklarované v důvodové zprávě vychází z mylné interpretace statistických údajů. Platí, a předpokládám, že dámy, by to případně kolegyně mohly potvrdit, že zájem o tuto profesi již dnes není vysoký. A zejména se to netýká zájmu tlumočníků a překladatelů mladší generace. Zpřísnění represe a ukládání dalších a dalších povinností naopak vede k tomu, že tlumočníci a překladatelé a zejména ti, kteří překládají třeba z méně obvyklých jazyků, přestanou vykonávat svoji činnost, nebudou se o ni ucházet, protože to bude pro ně znamenat pouze administrativní zátěž a finanční ztráty. To také souvisí s tím, že je sice deklarován zájem o stabilizaci odvětví, což ale neodpovídá negativní odezvě, kterou tento chystaný zákon vyvolal u všech relevantních profesních odborných organizací. Předkladatel také deklaruje, že hlavním benefitem návrhu zákona je, že je moderní, přičemž ovšem není zřejmé, v čem tato modernost nakonec spočívá. Údaj o uložené výtce se v seznamu tlumočníků a překladatelů vede po dobu tří let. Dámy a pánové, tolik tedy shrnutí toho, co říkají zástupci odborné obce k návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Kombinuje se tedy zde to, co je stanovisko, nebo to, co jsou sdělení odborné obce lidí, kteří se v této problematice každodenně pohybují.
Žádnou nevidím, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Pan senátor? Vyhlašuji pauzu pět minut na poradu poslaneckého klubu.
Děkuji za slovo. Hezký podvečer, kolegyně, kolegové.
Přerušuji do 19 hodin, nicméně dáme prostor ještě panu poslanci Kalouskovi.
Nebudu mluvit dlouze. Jenom, dámy a pánové, zejména z vládní koalice. Byl jsem tázán dnes na tiskové konferenci zástupci médií, zda se chystáme k nějakým obstrukcím. Já jsem řekl, že naše stanovisko k elektronické evidenci tržeb zůstává neměnné, dále bude neměnné, ale že už neuděláme vůbec nic, co by se dalo vykládat jako obstrukce. Domníval jsem se, že je zapotřebí dnes to nedůstojné divadlo ukončit. Vy nechcete pracovat, vy děláte obstrukce, a pak nám vyčítáte, že se k něčemu takovému uchylujeme my!
Já tedy přerušuji schůzi do 19 hodin, tím pádem končí dnešní program schůze Poslanecké sněmovny.
Takže mě docela vadí, když tady paní ministryně hovoří o nedůstojných debatách a o jejich ukončování. Považuji za nedůstojné nedebatovat a nenaslouchat. EET není totiž jenom nástrojem na vydávání účtenek, jak se to snaží zástupci vlády a Ministerstvo financí veřejnosti prezentovat. A už to samo o sobě je nespravedlivé. Aby prosadili tuto svoji vlajkovou loď, tak představitelé hnutí ANO dlouhodobě rétoricky, uměle rozdělili společnost na zaměstnance a živnostníky a zaseli a zasévají mezi nimi nedůvěru. A potom samozřejmě paní ministryně tady může mávat grafy, jaká je podpora EET u veřejnosti. Ale skutečně, my bychom měli myslet dlouhodobě na požadavky ekonomiky, na jejich dlouhodobý růst, a nikoliv se řídit jenom populisticky podle grafů a mínění veřejnosti. EET se u velké části veřejnosti stalo symbolem permanentní a preventivní nedůvěry, kterou vůči živnostníkům má hnutí ANO a ostatní vládnoucí strany. Toto stanovisko obsahuje z mého pohledu, řekněme, velikou vnitřní moudrost při hodnocení významu svobodného podnikání pro společnost. Opravdu by stálo za to celé to přečíst, ale já to celé číst nebudu. Ale vybral jsem si citát, který přesně sedí na tuto situaci. Ústavní soud, respektive část ústavních soudců řekla v tom disentním stanovisku, že je to jako ponechání celé třídy po škole jen proto, že v hodině vyrušoval jediný žák. A já k tomu chci dodat, že hnutí ANO způsobilo, že zbytek školy si na tu třídu ukazuje prstem. Přitom jejich každodenní úsilí a aktivita je základním předpokladem ekonomické prosperity našeho státu. A jak jsem řekl, za tuto svoji aktivitu jsou odměněni permanentní nedůvěrou a brutální regulací, která z nich dělá preventivně sprosté podezřelé. A ta té, to mi můžete věřit, ta té masivní většině poctivých podnikatelů vadí, protože doléhá nechtěně i na ně. Jizvy, které takto vznikly na tváři společnosti touto negativní rétorikou a tímto negativním přístupem k podnikání, se budou dlouho v naší společnosti hojit. A od paní ministryně i dneska jsme slyšeli, že hlavním důvodem pro zavedení EET je narovnávání podnikatelského prostředí. Důvěryhodnost a věrohodnost dat o finančních přínosech EET je slušně řečeně minimálně sporná. Ale já se dnes nechci zdržovat polemikou s rozborem čísel. Opravdu to velké haló za to stálo, paní ministryně? Já bych navázal a jenom upozornil na to, co tady řekl pan senátor, že mnoho ekonomů se domnívá, že přínos se nedá přičítat jen EET, ale zejména růstu ekonomiky. Každý si může odpovědět, co je asi v době růstu ekonomiky věrohodnější. Když paní ministryně mluví o narovnávání podnikatelského prostředí, tak narovnávání podnikatelského prostředí brutální regulací je samo o sobě protimluv. Jen pro představu, kam to narovnávání podnikatelského prostředí vede. EET sice není jediným faktorem, ale podle mě se stalo pověstným posledním hřebíčkem do rakve těchto obchodů. V menších obcích se tak snížila obslužnost obyvatelstva. To je to narovnávání podnikatelského prostředí. V mnohých obcích skončily a končí místní hospůdky a místo toho někde vznikají nové kluby v hasičárnách, na fotbalových hřištích a podobně. Opravdu zánik hospod a vznik nových klubů vede k narovnávání podnikatelského prostředí? Tak dlouho, vážená vládo, budete různými regulacemi, povinnostmi a pokutami narovnávat podnikatelské prostředí, až ho jednou úplně dorovnáte a srovnáte se zemí. Já bych tu teď také mohl předčítat výčet profesí, ale to nebudu dělat. Ale chtěl bych vás upozornit na několik věcí. Všichni víme, jaká je dnes situace v řemeslech. Naše zemí trpí nedostatkem řemeslníků. Nějakého rychle sehnat se rovná doslova malému zázraku. Podobný problém máme dokonce s lékaři, zejména v odlehlých obcích jsou mnohdy lékaři, kteří už jsou dřívějšího data narození a už přesluhují třeba do důchodového věku. U řemeslníků se obáváme toho, že mnozí skončí, když na ně dolehne EET. Některé z nich s tím vyženete do šedé zóny. Ti, kteří už dnes účtenky nedávají, tak asi nelze očekávat, že to najednou začnou dělat, že si to EET pořídí. A já si nedokážu představit efektivní kontrolu služeb řemeslníků. Takže ve finále na to doplatí ti poctiví, kteří si EET pořídí a ty náklady na pořízení EET zaplatí. Pro ty nejmenší sice navrhujete zvláštní režim, ale fakticky nahrazujete elektronickou buzeraci, já se nebojím to slovo použít, tou papírovou. Podnikatelské prostředí EET nenarovnává, naopak plánovitě vytváří nepřátelské prostředí pro podnikání a pro soukromé aktivity lidí, a to všemi pokutami a způsobem kontrol, které EET přineslo a tento zákon přináší.
Říkám, tehdy pro to byla naprostá většina z vás, takže věřím tomu, že chcete vědět, jak se s tímto Ministerstvo práce a sociálních věcí popasovalo, že to považujete taktéž za důležitou oblast a že příspěvek na péči, který pobírají desítky tisíc českých občanů, tedy chceme do budoucna opět zvyšovat, aby se jim žilo lépe. Samozřejmě že u důchodů k takové valorizaci dochází, je to vlastně obdobný, podle mého názoru, princip.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, pane premiére, členky, členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Proč toto navrhuji? Ale zapomínáme tady na jednu velice důležitou skupinu lidí, která v našem sociálním i penzijním systému je dlouhodobě trvale znevýhodňována. Myslím, že to jsou důležité věci. Takže pokud počítám správně, byl by to v tento okamžik šestý bod. Když tak mě pan předseda opraví. Děkuji za pozornost.
Dále se hlásil pan poslanec Ferjenčík.
Věcně to souvisí s tím sazbovým balíčkem, tak navrhuji, abychom to projednali hned po sobě. Že pokud vláda zvyšuje daně ze spotřeby, ať také sníží zdanění práce.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem.
Děkuji pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych navrhla zařazení ještě jednoho bodu, a to v případě, že se podaří schválit zařazení bodů, které navrhl pan poslanec Faltýnek na středu 25. září, čili po nich.
Pan poslanec Farský se omlouvá z dnešního jednání z důvodu jednání od 17.40 do konce jednacího dne. A pan poslanec Dolínek se nakonec omlouvá až do 19 hodin. Další bod, kterým se budeme zabývat, je
Dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb a zákon o dani z přidané hodnoty. Elektronická evidence tržeb byla spuštěna 1. prosince 2016 jako logická reakce na poptávku veřejnosti po systémovém řešení problematiky nepřiznaných tržeb, které podle čísel Českého statistického úřadu dosahovaly závratných 160 miliard korun ročně. Tedy více než dvojnásobek tehdejšího schodku státního rozpočtu. Přiznám se, že při přípravách architektury elektronické evidence tržeb na Ministerstvu financí někdy v roce 2014 nikoho z mých kolegů ani ve snu nenapadlo, že se z ní stane výsostné politikum. Vždyť Česká republika se díky EET zařadila mezi bezmála dvě desítky zemí v Evropě, které některou z forem evidence tržeb využívají. Vláda vyslyšela přání tří čtvrtin obyvatel naší země, podle kterých bylo akutní povinností státu hledat cesty, jak zlepšit daňovou morálku. A jeho kompetentní představitelé místo příslušné akce rostoucí díru sanovali trestuhodným a ve volbách také potrestaným zvyšováním daňových sazeb. Ty výzkumy jsou pořád tady - STEM, KPMG. Jsou dohledatelné na internetu a jsou seriózní. A pokud nevěříte výzkumům, tak snad věříte své vlastní paměti. Chápu, že se pak musí hledat argumenty všude možně, protože strašení frontami se nepotvrdilo. Každý to už dneska v této zemi ví. Decimace podnikání se nepotvrdila. Veškerá čísla o počtech živností vám to dlouhodobě nekompromisně bourají. Vytvořili jsme z EET nepřiměřené politikum a dnešní den nemá být opět ničím jiným než další smutnou oslavou tohoto politikaření. Politikaření jako vystřiženého z kontury úvah jednoho významného amerického ekonoma, kterou si dovolím citovat. Přežít z jeho pohledu mohou pouze ti, kteří jsou ochotni podvádět, přičemž podvádějící jednotlivci nejsou sami o sobě nemorální, pouze reagují na realitu, jaká je. Shiller má za to, že: "Pokud někdo oklamává jiné, musíte tak činit také, a kapitalismus tudíž podporuje podvody, pokud jej neregulujete. Jakmile promluvíte o nutnosti kapitalismus regulovat, zastánci liberalismu prohlásí, že regulovaný kapitalismus je vlastně socialismus a ten je v naší společnosti nepřípustný." Tolik konec citace. Takže nic nového pod sluncem. Dovolte mi prosím, dámy a pánové, požádat vás, abychom to ukončili. Ať toto představení je jeho derniérou. Není žádný důvod ponechávat zbylé segmenty mimo EET a není žádný důvod EET rušit. EET bylo od počátku konstruováno jako plošné opatření se základním cílem narovnat podnikatelské prostředí v této zemi a jako takové si okamžitě vysloužilo silnou a jasnou podporu všech relevantních podnikatelských a oborových svazů a asociací. Tato podpora neklesá, ale roste, stejně jako neklesá, ale roste podpora veřejnosti. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádala o schválení návrhu zákona ve znění již dříve schváleném Poslaneckou sněmovnou.
Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Dovolte i mně navrhnout změnu pořadu schůze. A reálně hrozí, že bychom vodní zákon vůbec neprojednali. Nemyslím si, že to je bod, na kterém se velmi střetneme, možná, že se střetneme až při projednávání ve výboru, ale považuji za důležité, aby se vodní zákon na jednání Poslanecké sněmovny dostal. A tohle by mohla být alespoň trochu jistota, že jej projednáme.